To je pro mne velmi důležitý argument. Nemůžeme tyto lidi v podstatě odstřihnout od reálné možnosti komunikovat s úřady. Mohla bych k tomu dodat i to, že ani naše úřady nejsou na tuto změnu dostatečně připraveny. Současná krize navýšila extrémním způsobem množství činností, například pro úřady práce. Nelze jim vyčítat, že v takové situaci, kdy hasíme požár, jim nezbyl prostor pro přípravu na tuto změnu. Navíc se ukazuje, že tato příprava by musela zahrnout i změny, na kterých se sice pracuje nějakých deset let, ale zatím bez finálního výsledku. Pokud někdo podniká, lze právem očekávat, že má určité vybavení, že má přístup k internetu a že má i určitý druh znalostí a zkušeností. Když to shrnu, lze očekávat, že má podmínky k tomu, aby mohl datové schránky efektivně využívat. Proto mi připadá logické udělat krok zpět u nepodnikajících fyzických osob, zároveň však ponechat platnost příslušných ustanovení pro podnikající fyzické osoby. Osobně tedy navrhovanou změnu podpořím.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si dobře pamatuji diskusi na téma, že nesmíme zavést elektronické recepty, protože nám spousta lékařů skončí. Dneska to funguje naprosto bez problémů. Když to dostanou automaticky, tak to začnou používat.
Paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Okleštěk.
Děkuji za slovo. Proto hnutí ANO chce předložit dané pozměňovací návrhy a udivuje nás, že současná vláda, která má ve svých prioritách digitalizaci, chce toto úplně zrušit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Okleštěk, připraví se s faktickou pan ministr Válek. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych se přidal ke kolegovi Vondrákovi a zmínil bych jenom jednu poznámku.
Nyní tedy pan ministr Válek s faktickou a následuje pan poslanec Letocha, ještě stále faktické.
Skutečně jenom faktická. My neoznačujeme za teroristický stát, označujeme za teroristický režim a mně to připadá důležité to tady říct.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Prohlášení je založeno na svědectví 159 mužů a žen zajatých Ruskem a 175 mužů zajatých ukrajinskou stranou, což uvádějí agentury. Toto usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby prosazovala na všech mezinárodních úrovních vytvoření mezinárodního trestního tribunálu, který bude vyšetřovat a trestat pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, ke kterým došlo, dochází a ještě bohužel může dojít na Ukrajině od roku 2013 do konce bojů."
Ono na historii je nešťastné, že se neustále opakuje. No a výsledek byla válka. Nedávno jsme se od bývalého prezidenta Medveděva dozvěděli, že ruský svět nemá hranice. A nikdo jsme nevěřili, že Rusové budou naplňovat tyto kroky, a výsledek byla válka. Jak jste to prožívali, tu největší válku od druhé světové války? A můžu vám říct, že bych nechtěl být na vašem místě.
Fakt číslo jedna - Vladimír Putin, vedení dnešní Ruské federace jsou těmi, kdo rozpoutali válku vůči Ukrajině, válku vůči suverénnímu státu, který se pokoušejí zničit. Fakt číslo dva - nesou na rukou krev tisíců civilistů. A fakt číslo tři - další desítky tisíc Ukrajinců odtáhli neznámo kam včetně mnoha dětí. To znamená, že praktiky Kremlu připomínají dobu toho nejtemnějšího stalinismu a únosy ukrajinských dětí za účelem jejich následné převýchovy. To jsou praktiky, které si nezadají s praktikami nacistů. Ještě několik věcí. V současné době ruská armáda zcela záměrně cíleně útočí na civilní infrastrukturu, zastrašuje civilní obyvatelstvo, odpojuje ukrajinská města od přívodů tepla, vody. Chce zkrátka, a to je potřeba si říct, to je další jasný fakt, nechat lidi v ukrajinských městech umrznout. A tohle přesně jsou teroristické metody. To, že podporujeme Ukrajinu, ať už v podobě dodávek zbraní, nebo humanitární pomoci, pomáhá této zemi odolat a také to pomáhá zachraňovat konkrétní lidské životy. A ještě jedna věc, také to je něco, co oceňují i naši partneři, naši spojenci v Evropské unii i v NATO. A k tomu chci připomenout, že podobně byla kdysi oceňována Masarykova akce v meziválečném Československu. Myslím, že je to něco, na co můžeme být už dnes hrdí. Kromě potrestání konkrétních pachatelů konkrétních válečných zločinů podle ženevských konvencí je potřeba potrestat i ty, kteří o válce proti Ukrajině rozhodli, ty úplně nahoře - Vladimíra Putina a Radu bezpečnosti Ruské federace. Rusko je členem Rady bezpečnosti OSN a podle Charty OSN má tedy zvláštní odpovědnost za - a ten paradox - zvláštní odpovědnost za udržení míru. Kvalitně dělané posuzování je něco, co se nám podaří, abychom se tou cestou také vydali.
Nyní pan předseda Marek Výborný.
Tak poprosím, aby bylo hlasováno jednak o tom, že bude upuštěno od projednání ve výboru mezi druhým a třetím čtením, protože nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Zatím se nezdá, že by v podrobné rozpravě tak bylo učiněno.
Naopak, čím rychleji, tím lépe.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Je zájem? Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji vám a hlásí se pan zpravodaj do rozpravy podrobné.
První návrh je, že vzhledem k tomu, že nepadl žádný pozměňovací návrh v podrobné rozpravě, můžeme v souladu s jednacím řádem hlasovat o tom, že by se nemusel tento návrh už projednat v garančním výboru.
Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Táži se opět na závěrečná slova Zájem nevidím o závěrečná slovo, a přistoupíme tedy k hlasování. Já se omlouvám, potřebuji jenom konzultaci ohledně zkrácení lhůty. Děkuji, prosím o strpení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?
A prosím, už neopakujte tu nepravdu - jsem velmi zdvořilá, tak říkám nepravdu - že my jen říkáme, opozice, kde utrácet, a vůbec neříkáme, kde na to vzít, protože to není pravda. Bohužel se dostáváme do fáze, a slyšíme to a vidíme to každý den, kdy české domácnosti, ale i firmy žijí ve stínu hrozícího finančního kolapsu. A dnes již domácnosti, ale i české firmy skutečně ohroženy jsou. Podívejme se na data. Nejvyšší v historii jsou obavy českých domácností ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Velké obavy mají také domácnosti z vývoje celkové hospodářské situace a ze zvyšování nezaměstnanosti. Velká nejistota ohledně budoucího vývoje, nedostatek materiálů, zhoršující se poptávka a vysoké ceny, to zase trápí české podnikatele. A k tomu můžeme přičíst pokles důvěry ve stavebnictví. Výsledkem je již pátý meziměsíční pokles důvěry v podnikatelské sféře. To je jasné hodnocení politiky této vlády. Námi požadovaná podpora pro české občany a firmy by měla být v podobě přechodně navýšených vládních výdajů. Abych byla spravedlivá, ještě se to událo v minulosti za vlády Václava Klause. Covid totiž byl kombinací obou a při tom všem se nám podařilo udržet nízkou zaměstnanost, nízkou nezaměstnanost, zpět, nízkou nezaměstnanost - české firmy, české domácnosti se prostě z toho rychle dokázaly zotavit. Ano, v období celé zdravotnické krize se zvýšilo zadlužení ve všech zemích EU a Česká republika na tom byla podobně, ale nárůst tohoto zadlužení byl průměrný ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Ale i tak jsme odcházeli z Ministerstva financí s nižším zadlužením v poměru k HDP, než když jsme tento rezort přebírali. Naopak nezaměstnaná osoba je příjemcem podpory v nezaměstnanosti, tedy zvyšuje, vytváří tlak na výdaje státního rozpočtu, ale současně samozřejmě s nezaměstnaností je spojena celá řada dalších problémů, které my politici bychom si měli uvědomovat. Já si dovolím krátký historický exkurz. Způsobilo, pane ministře. Ale samozřejmě, kdyby šlo o rozumné úspory, byla bych první, kdo by návrh státního rozpočtu otevřeně podpořil. Z velké míry šlo o podseknutí reálných výdajů, což se nakonec ukázalo při předložení novely zákona o státním rozpočtu na tento rok. Takže tyto škrty neměly nic společného se zvýšením efektivity veřejného sektoru, odstranění zbytečných výdajů, snižování objemu šedé ekonomiky nebo snižování strukturálního salda. Nic z toho v tomto rozpočtu nebylo a já jsem hledala velmi pozorně. Ostatně proto jsem v úvodu dnešního projevu mluvila o deziluzi, o vystřízlivění, o rozčarování, a to nemluvím o snížení strukturálního schodku, já tady mluvím o jednorázových operacích. Ale hlavně že nezapomněla na zrušení EET, čímž připraví státní pokladnu o nižší desítky miliard korun.
Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda Petra Fialy z ODS navrhuje zvýšení letošního schodku státního rozpočtu, a tím i státního dluhu, přestože, jak jsem už uvedl, má vyšší daňové příjmy. To znamená, jinak řečeno, přesto, že od občanů České republiky a firem zinkasovala mnohem více peněz. Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. Rozhodně to nepodpoříme ani v této atmosféře, kdy ministři vlády Petra Fialy otevřeně hovoří o tom i v médiích, že chtějí zvyšovat českým občanům daně. Ministr Jurečka, předseda KDU-ČSL, hovoří o tom, že od ledna bude zdražovat sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. To znamená, chudší občané budou mít horší péči a bohatší - nebo ti bohatí - budou mít lepší. A o tom je vlastně celý tento váš rozpočet a i rozpočet, který chystáte na příští rok. To je neuvěřitelná situace, co vy v tom rozpočtu předvádíte. Vy máte samé asociální návrhy proti českým slušným a pracujícím lidem a tak je strukturován tento váš rozpočet. To jsou astronomická hausnumera, to je řecký scénář, to je už jenom obsluha dluhu. Vy to ale neděláte.
Nyní poprosím o vystoupení přihlášenou paní poslankyni Mračkovou Vildumetzovou a následuje přihlášený pan poslanec Králíček.
Vím, že to velmi právě podporoval současný ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš. Opravdu musím říct, že mě překvapuje, že tato vláda má ve svém programovém prohlášení digitalizaci, a všichni víme, že datové schránky jsou moderním, bezpečným způsobem komunikace se státem. Nezvládl by to i z důvodu toho, že zítra tady budeme projednávat zřízení Digitální informační agentury, pod které datové schránky mají přejít, a pan ministr si tyto systémy veřejné správy nechá vzít a převedou se pod Digitální informační agenturu. Já to v tuto chvíli otevírám pro předsedy poslaneckých klubů, protože si myslím, že by to bylo nejlepší řešení, dát to do jednoho sněmovního tisku.
Také děkuji. Nyní je tedy připraven vystoupit pan zpravodaj, ale jako poslanec, pan Králíček.
Teď budu vystupovat sám za sebe. My se tu bavíme o tisku, který se týká fyzických osob, které se státem komunikují jakýmkoliv, podotýkám, jakýmkoliv elektrickým identifikátorem... To neznamená, že by tu povinnost měla ji používat do konce svého života. Dánsko tu povinnost má, ale je tam možnost to zrušit. To znamená, každý občan Dánska má datovou schránku, ale může ji zrušit. A já se zeptám: Všiml jste si někdo reklamy na datové schránky, které vnitro mělo dělat? Druhou polovinu loňského roku a letošní rok mělo vnitro dělat propagaci na datové schránky. Já bych se chtěl zeptat, kolik z vás si těch billboardů a inzerátů všimlo. Věřím tomu, že minimum. Byl tam osel a byl tam nějaký kohout. Takhle se dělá osvěta na datové schránky a vnitro přichází s tím, že tu osvětu bude dělat dále. Takže si vezme nějaký marketingový budget a zase se dočkáme nějaké reklamy, ze které nepochopíme, co ta datová schránka umí. Byli to Piráti a následně ODS. A co se děje teď? My to DEPO oklešťujeme a vracíme se krok po kroku zpátky. Jaký je jediný posun v digitalizaci za ten rok, co je nová vláda? Jediný posun v digitalizaci je to, že Piráti přicházejí s Digitální agenturou. Druhá věc, které nerozumím, je ta, že v zákoně o vzniku Digitální agentury jeden poslanec vládní strany předložil pozměňovací návrh, který čirou náhodou měl úplně stejné znění jako tato vládní novela. Ale tam stanovisko vlády bylo negativní, a teď to předložila jako vládní novelu. Tak já tomu docela nerozumím. Jenom mi to připomíná ten vládní chaos. Takže jednou je to pozměňovací návrh poslanecký a podruhé je to vládní novela.
Já vás jenom doplním, že v pravé části sálu sedí právě poslanci vládní pětikoalice Petra Fialy, které toto téma, jak všichni slyší, vůbec nezajímá. Takže já budu pokračovat. My požadujeme demisi Fialovy vlády. Při meziročním srovnání nárůstu cen energií v okolních zemích jsou výsledky pro Českou republiku ještě více tristní. Nyní bych tedy zopakoval, že vás prosím o zařazení nebo žádám vás o zařazení tohoto bodu s názvem Fialova vláda nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem.
První bod by byl s názvem Nelegální migrace - informace ministra vnitra. Rádi bychom měli detailnější informace o zvládání nelegální migrace. Zaregistrovali jsme tedy konečně, že minulý týden bylo jednání premiéra České a Slovenské republiky. V současné chvíli vůbec takové informace poslanci nemají a byli bychom rádi, aby ministr vnitra nám takové informace předával. Druhý bod se dotýká také informací, které bychom rádi znali od pana ministra vnitra, a to se dotýká migrační vlny spojené s válečným konfliktem na Ukrajině.
Nejprve tedy návrhy z grémia. Není tomu tak, že by byla námitka, tak já ještě jednou přečtu, jak jsme se na grémiu dohodli. Za druhé postup jednání v tomto týdnu.
Změňte kompetenční zákon, tak je to nejlepší. Ale vy to neuděláte jenom proto, že sem nechcete přinést ten kompetenční zákon, a proto přicházíte s tím, že chcete vytvořit agenturu. Možná ji chcete vytvořit proto, protože 200 lidí tam má přijít z vnitra a 120 lidí má přijít nových. A víte, jaký je rozdíl mezi tím?
Děkuji a máme zde dvě přednostní práva. Nejdříve pan ministr, poté pan předseda Michálek.
Tím bych se chtěl vrátit na to, proč vám tady neodpovídám... nebo já jsem odpověděl na tu otázku, ale proč tady odmítám řešit nějaké dopisy, které se netýkají tohoto tisku. Já tedy mám vysokoškolské vzdělání, ale ve svém životě jsem potkal stovky lidí, kteří tu vejšku nemají a jsou daleko kompetentnější v řadě oborů než já. V oblasti digitálních kompetencí, znalostí je požadavek na vysokoškolské vzdělání úplně nonsens. To není garance žádné odbornosti v moderních trendech. A co udělal stát? Na základě toho vznikla řada soukromých škol a začalo se kupčit s vysokoškolskými diplomy pro rychlostudium, takže formálně všichni mají vysokoškolské vzdělání. Potřebuji dobrého manažera s logickým myšlením, s nějakým i třeba přehledem skrze humanitní obory, a nemůžu ho nabrat, protože ty požadavky jsou skutečně limitující. Pokud jsem ten argument pochopil špatně, omluvte mě.
Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Králíček.
Co mě zaráží, to, že v Národní sportovní agentuře, kde pan kolega Babka dával pozměňovací návrh, aby se aspoň upustilo od magisterského titulu, protože i ve sportovním prostředí je spousta zkušených lidí, kteří se tomu věnují celý život, ale ti prostě uplatnění nenajdou, protože musí mít magisterské studium. Mrzí mě, že pan ministr Bartoš nebyl stejně urputný u Národní sportovní agentury, jako je u DIA.
Děkuji a vaše poznámka vyvolala řadu dalších faktických poznámek.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ale já se moc omlouvám, dámy a pánové, máme tady program, na tom programu jsou veřejné zakázky. My jsme tady začali s dopisem odborářů, pak jsme pokračovali přes to, kdo má jaký titul, a skončili jsme u toho, jestli fotbalista má nebo nemá mít titul. Takže poprosím i pana předsedajícího, aby v souladu s naším jednacím řádem, pokud jsou vystoupení, která se netýkají zákona o zadávání veřejných zakázek, aby volal řečníky k věci.
Nabytí platnosti a účinnosti této novely musí...
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není zatím nikdo přihlášen. Máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych navrhl zkrácení lhůt u tohoto projednávání na 9 dnů, tedy o 51 dnů, tedy na 9 dnů.
Nikoho nevidím... pardon, do všeobecné rozpravy. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo, pane poslanče? Asi vzhledem k tomu návrhu bychom potřebovali provést hlasováním. A závěrečné slovo, pane zpravodaji, máte zájem?
Nemám zájem.
Nemáte zájem. Přednesený návrh tedy žádný není, hlasovat budeme o návrhu usnesení. Myslím, že není nutné, aby byl znovu čten návrh usnesení, který máme všichni ve svých materiálech. Hlasování číslo 11, přihlášeno 170 přítomných, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat a návrh usnesení je tak schválen. Takže jsme se vypořádali se vším, co bylo potřebné, pokud se nepletu. Děkuji, pane zpravodaji. Načtu došlé omluvy. Babiš Andrej se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Dostálová Klára od 17 hodin z pracovních důvodů, Lesenská Vladimíra od 18.30 z pracovních důvodů, Nacher Patrik od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů. Otevírám další bod našeho pořadu schůze, a tím je Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Cílem návrhu zákona je zrušit pravidlo spočívající v povinném zřizování datové schránky fyzické osoby těm fyzickým osobám, které po 1. lednu 2023 užijí některý z kvalifikovaných prostředků pro elektronickou identifikaci. S ohledem na fakt, že právní úprava, která má být zrušena, nabývá účinnosti již 1. ledna 2023, je třeba vládní návrh zákona schválit a publikovat ve Sbírce zákonů do konce tohoto roku, a z toho důvodu se navrhuje, jak paní předsedkyně už avizovala, schválit vládní návrh zákona již v prvém čtení. Prosím.
Vážná paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Navrhovanou právní úpravou dojde k návratu v předešlý stav, tedy ke zřizování datové schránky fyzické osoby výlučně na žádost fyzické osoby. Poprosím vás potom o možnost vystoupit v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Proto mě velmi překvapuje, že právě ministerstvo vnitra, do jehož gesce digitalizace spadá, připraví tento návrh, který je opět jako mnoho dalších věcí krokem zpět v digitalizaci veřejné správy, a to bez jakékoliv komunikace se soukromým sektorem. Takže tímto obhajuji vlastně veto, které vznáším jménem poslaneckého klubu hnutí ANO, předkládám tady asi 54 podpisů, které vám samozřejmě hned doručím.
Tím bychom měli ten prostor.
Prosím, vaše dvě minuty.
A to si myslím, že není vůbec žádný problém. To si myslíte, že je jednodušší pro toho seniora?
Také děkuji a nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Mračková Vildumetzová.